Finanční správy stále častěji a ve velké míře likvidují naprosto nevinné podnikatele. Používají k tomu institut tzv. zajišťovacího příkazu a jeho okamžité vymáhání, které má sloužit až ve skutečně krajních případech jako poslední prostředek k tomu, aby stát nepřicházel o platby daní. Zajišťovací příkaz, a konstatuje to i odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, říká, že pravým smyslem a účelem jeho existence je výlučně nebo převážně podvodné jednání, například v podobě podvodu na DPH. A je také nutno vnímat, že z okolností věcí patrných v průběhu jejího projednávání před správními soudy není očividné, že výlučným či převážným smyslem a účelem jeho existence je podvodné jednání. Je třeba dát přednost zachování existence daňového subjektu po dobu řízení před správními soudy. Takže tady Nejvyšší správní soud stanovil jasné mantinely pro Finanční správu.
Už raději ne. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že to je opravdu závažné téma a že je třeba, aby se jím zaobíral i rozpočtový výbor, takže já hodlám na možný termín, který bude rozpočtového výboru, také tuto otázku předložit. Je třeba, aby se k ní vyjádřil samozřejmě i generální ředitel Finanční správy pan ředitel Janeček. Nicméně velice bych uvítal, aby u toho byl samozřejmě i ministr financí, který je zodpovědný za Finanční správu, má to v gesci svým způsobem. A dávám i na zváženou, jestli by nebylo vhodné, abychom dnes přerušili toto jednání právě pro účast pana ministra financí a možná i po jednání rozpočtového výboru abychom to dokončili tady zde na plénu. Samozřejmě daně se musí vybírat. Ale samozřejmě musí to být také v nějakých mezích.
Nyní paní poslankyně Jana Lorencová s faktickou poznámkou. Paní poslankyně, máte slovo.
S jistotou si troufám tvrdit, že od zítřka přestávají být aktivní v oblasti boje proti daňovým podvodům. Takové zostouzení nebo takový přístup k jejich práci si podle mě určitě nezaslouží.
Děkuji. Pak už pan poslanec Pilný, Kalousek a Šánová.
Děkuji za slovo. Kde vezmete peníze, vážení přátelé ze sociální demokracie, na své sociální programy?
Pane premiére, já jsem vám 27. dubna napsal dopis, ve kterém jsem vás žádal, abyste se této problematice věnoval, neboť máme znepokojující informace z terénu a ze všech regionů, že s tímto institutem je zacházeno velmi necitlivě. Finanční správa k těm subjektům, nad kterými je uplatněn zajišťovací příkaz, postupuje způsobem, který postrádá jakoukoliv ekonomickou logiku. Odmítá se s nimi bavit o splátkovém kalendáři, odmítá se s nimi bavit o případné restrukturalizaci subjektů, odmítá se bavit o čemkoliv, co by umožnilo další ekonomické pokračování těchto subjektů. Upřímně řečeno o takovouhle informaci jsme příliš nestáli. Velmi prosím, abychom si vyslechli alespoň návrh usnesení pana poslance Plíška, s kterým jsem seznámen, o kterém jsem přesvědčen, že není nijak agresivní a nijak nevylučuje další vedení té diskuse podrobně.
Mám tady tři faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Chalupa, pak poslanec Fiedler, pak kolega Votava.
Zareaguji tady na pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím. Zase se vracím. Minulý týden jsme tady zažili důvodná podezření. Jestli máte nějaký konkrétní poznatek, máte možnost. Stejnou možnost mají i ty subjekty, které se cítí nějakým způsobem oprávněně postiženy, mají zákonné opravné prostředky k tomu - my jsme právní stát, předpokládám, takže mají opravné prostředky k tomu, aby se bránily. A buď se ubrání, nebo neubrání. To je asi všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji. Pro mě je zvláštní, že jednou to vadí, jednou ne.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Proti tomu se fakt ohrazuji. Je pravda, že jsem zaregistroval od pana generálního ředitele Janečka, že každá firma je podezřelá. To mi jako dost vadí. To mi vadí opravdu.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Mám za to, že tato věta byla i ve starém zákoně o obcích, a ze své praxe komunálního politika si pamatuji, že jsme ji jednou využili s tím, že jsme k usnesení přidali odůvodnění, které bylo součástí toho usnesení, proč pozemek, který se prodává, se prodává za cenu, která byla nižší, než byla cena dle znaleckého posudku.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Fiala.
Součástí práce parlamentu a jednou z jeho funkcí je přijímat i stanoviska, usnesení a doporučení, která se vztahují k vládě. A Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nic jiného neudělala, než naplňovala tuto svoji komunikační funkci, na kterou má zcela jednoznačně právo. Takže pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, můžete samozřejmě vyjadřovat svůj nesouhlas s obsahem, způsobem, jakým to většina Poslanecké sněmovny provedla, ale nemůžete zpochybňovat fakt, že to Poslanecká sněmovna provedla. Máme na to právo, je to naše úloha a je to naše jasně definovaná funkce.
Já vám děkuji, pane předsedo. Vyčerpali jsme faktické poznámky. Jsme stále v bodu, který se týká novely zákona o obcích. Prosím, paní poslankyně.
Já myslím, pane místopředsedo, že vy to víte, ale pokud po vaší pravici sedí dva kolegové místopředsedové, tak vás mohou u řečnického pultu nahradit a můžete vystoupit, ale asi nechcete.
Pan zpravodaj vystoupí.
Myslím, že nejde o nic jiného, než aby minimálně v té důvodové zprávě podle té vkládané věty bylo to zdůvodnění, o kterém se píše.
Je dobře, že zůstáváte na svém místě. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Já bych v tuto chvíli navrhl následující proceduru. A pak hlasovat o zákonu jako celku.
Nejprve jsem zaregistroval žádost pana předsedy Kučery, abych vás všechny odhlásil. Schválíme proceduru, budeme respektovat jednací řád v plném rozsahu. Já tedy nechám odsouhlasit proceduru tak, jak byla přednesena. Přihlášeno 161 poslanců, pro 161 poslanců, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů Finanční správou
Grafy, figurky, tady stála ta tabule. Jeho lidi to neumějí a chtějí to po podnikatelích. Zabavili mu peníze, nikdy nic nedlužil. To přece není normální. Ale ona není nestranná.
Vyhlašuji přestávku do 14.30 s tím, že ve 13.08 se sejde organizační výbor.
Dopady zajišťovacího příkazu jsou pro firmu likvidační a dotčení podnikatelé jsou vzhledem k zabavení jejich majetku nuceni ukončit veškerou svou podnikatelskou a ekonomickou činnost. Už samotný nárůst počtu použití zajišťovacích příkazů svědčí o tom, že se k němu Finanční správa uchyluje plošně. Tento postup je ovšem nezákonný, což opakovaně konstatuje Nejvyšší správní soud, který nezákonné, tedy nedůvodné zajišťovací příkazy ruší. I přesto Finanční správa odmítá své postupy revidovat, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pro ni nic neznamenají a na dalším bezdůvodném používání zajišťovacích příkazů trvá. TOP 09 se proto dopisem svého předsedy obrátila na předsedu vlády, aby jako nejvyšší představitel výkonné moci razantně zabránil zneužívání institutu zajišťovacího příkazu Finanční správou České republiky. Také chceme, aby se tato věc skutečně řešila na této schůzi Poslanecké sněmovny. Žalobkyně tak není fakticky schopná fungovat jako podnikatelský subjekt a z dosavadního zisku se propadla do ztráty. Dále dodávám, že žalobkyně také uzavírá, že pokud by došlo k prodeji jejího nemovitého majetku, nemohla by ani v případě svého úspěchu v jednotlivých řízeních obnovit následně svoji ekonomickou činnost, neboť by nebylo kde a na čem ji obnovit. Nedostatečnou je v takovém případě i možnost domáhat se náhrady škody, protože ani její přiznání by nemohlo zvrátit ztrátu možnosti pokračování její podnikatelské a ekonomické činnosti. Z postupu správce daně je dle žalobkyně přitom zřejmé, že bezprostředně hrozí nebezpečí, že správce daně bude činit kroky směřující k prodeji jejího nemovitého majetku a že k prodeji by mohlo dojít ještě před konečným rozhodnutím soudu ohledně zákonnosti skutečné výše daně. To znamená, tady v tom odůvodnění se píše, že skutečně Nyní v tomto projednávaném případě se jedná o specifickou situaci v oblasti daňového práva. Vydání a realizace zajišťovacího příkazu může během mimořádně krátké doby všestranně paralyzovat dosud běžně fungující podnikatelský subjekt a nevratně jej zničit. Zajišťovací příkazy a na ně navazující exekuční úkony správce daně přitom jsou vydávány samotným správcem daně, a nikoliv povolovány či průběžně kontrolovány soudem. Jejich soudní kontrola je až následná. - Stále tedy cituji z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jedné konkrétní věci.
Rozmnožily se faktické poznámky.
Daňoví úředníci budou po dnešku pochopeni, protože jsou zděšeni z toho, jak jsou nuceni ohýbat zákony, jak jsou metodické pokyny z Ministerstva financí vydávány nad zákony.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si také nemyslím a doufám, že úředníci daňových správ přestanou fungovat. Já to určitě nepředpokládám. V návrhu vašeho pana předsedy Andreje Babiše v důvodové zprávě je, že pokud se tohle odsouhlasí, je to 13 miliard.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hned odpovím panu poslanci Raisovi.
Nyní pan poslanec Ivan Pilný, připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím velmi často nesouhlasit s názory pana předsedy Kalouska, ale v tomto případě mu gratuluji, protože ten institut tam bylo vložen naprosto správně. Budeme tedy říkat polici, že to nemá dělat? Že má počkat, až proběhne a bude pravomocně ukončeno řízení? To přece nedává žádný smysl.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Děkuji. Nyní tedy vystoupení řádně v rozpravě pana poslance Miroslava Kalouska.
Dříve než se vyslovím v tom duchu, ve kterém jsem měl v úmyslu, dovolte, abych zareagoval, už nemělo smysl hlásit se faktickou poznámkou, na pana poslance Pilného. Máme za to, že je dobře, že je v našem právním řádu. Otázkou samozřejmě je, jak se s takovým instrumentem nakládá. Prostě někdo surově kladivem někoho umlátí, načež se zjistí, že to kladivo vyrobil Kalousek, takže se řekne, že ten, kdo spáchal ten ohavný čin, není ten, kdo tím kladivem mlátil, ale Kalousek, který to kladivo vyrobil. Takže ne. Myslím si, že tam zůstat má, ale velmi nám vadí, jak se s tímto institutem nakládá. I ve vztahu, jak říkal pan poslanec Chalupa, k oněm prostředkům, které je potřeba vybírat do státního rozpočtu, protože pokud tím napácháme víc škod než užitku, zlikvidujeme ekonomické subjekty, které ty prostředky generují, a navíc ještě dosáhneme toho, že stát v některých případech nepochybně bude muset platit vysoké odškodné, tak o ty prostředky přicházíme, nikoliv že je vybíráme. Promiňte, pane ministře. Já chápu, že společné mediální školení každé frakce má svoji efektivitu, ale možná že by bylo prospěšné, kdybyste přece jenom diverzifikovali. Zdá se, že poslední dobou je metodou vaší frakce, že kdykoliv slyšíte výhrady proti práci toho či onoho ministra, tak prostě řeknete, že to vůbec nebudete komentovat. Proč byste to komentovali, když s tím prostě nesouhlasíte, a nebudeme se tím zdržovat. Jsou to prostě jenom kecy a nesmysly a já to nebudu komentovat. Ale tak to opravdu není, pane ministře. Já vás ujišťuji, že to není osobní vůči vaší osobě. Zkuste normálně odpovídat na dotazy, zkuste normálně odpovídat na argumenty a neberte si příklad z předsedy svého hnutí, který už nic jiného než kňučet neumí.
Já vám děkuji, pane předsedo. Teď jenom pro pořádek - další faktická poznámka pan předseda Petr Fiala, poté pan poslanec Ivan Gabal, poté paní poslankyně Černochová a poté pan ministr Stropnický.
Ale mně je věcnost vlastní, dokonce natolik, že to někteří považují za nevýhodu v politice. Bylo to v souvislosti s jinou věcí, než o které teď debatujeme. Jsem přesvědčen, že za to nese vinu celá vláda, která dostatečným způsobem se obraně nevěnuje. A teď se podívejme na ta fakta. Snižuje se podíl výdajů na obranu ve vztahu k hrubému domácímu produktu právě v době, kdy vy jste ministrem obrany, kdy je u moci tato vláda. Už jsme pod jedním procentem. Podívejte se na srovnávací tabulku, jsme na jednom z posledních míst mezi zeměmi NATO. Když k tomu přidáte velmi podstatný údaj, a to je podíl investic na těchto penězích, tak jsme na tom ještě hůře, jsme úplně na chvostu. A to přece není dobré. Tohle všechno jsou špatná čísla. A když si k tomu připočítáte to, že dva roky po sobě nedokážete vyčerpat rozpočet, který na obranu máme, tak to jsou přece věcná, jasná fakta, která svědčí o tom, že tu něco není v pořádku.
Máte slovo, pane poslanče.
Dámy, pane premiére, kolegové, v návaznosti na vystoupení ministra - já nepochybuji o tom, že další ministr nastoupí do lepší situace. To je z logiky věci a je to pravda. Ale tady musím říct jednu věc, protože jsme neřekli všechno. Výbor pro obranu udělal maximum pro to - maximum -, aby se navyšovalo. Všichni. Nemůžeme nahradit náčelníka Generálního štábu a ministra. To je prostě monopolní odpovědnost. Myslím si, že i vláda v tomto zůstala dlužná, aby zvýšila tlak na vývoj na obraně. Signálů, že to nejde dobře, měla dost. Já si dovolím ještě přidat k těm výhodám - obrovská podpora veřejnosti a zájem na výstavbě armády a investicích do obrany. To jsme promrskali. A teď jeden příklad, proč se neutrácelo. Bylo mi řečeno, že je potřeba ty stroje opravit a používat. Teď je nemáme. A odpovědnost nemůže nést ředitel LOMu, to nese ministr.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan ministr Stropnický, poté pan předseda Stanjura.
Pan ministr tady říkal, že nemá rád divadelní vtipy. Já, pane ministře, nemám ráda divadelní estrády. To, co jste tady předvedl, tak by vás spíš mělo po tomto ctěné osazenstvo oslovovat nikoli ministrem obrany, ale ministrem sebeobrany a fňuknou. A musím říct, že z úst muže, který je skutečně na této pozici, tak vaše slova zní pro mne jako pro ženu poněkud nepatřičně a velmi vážně. Pan ministr obrany Stropnický má na Ministerstvu obrany čtvrtého náměstka pro akvizice. A byla to jeho volba. Tady jste neodpověděl, protože jste tady nebyl. Na výboru jste odpověděl "ano, pomůže". Tak na co si stěžujete? Pokaždé asi jste se netrefil a manažersky jste neměl šťastnou ruku. Máte ministra financí. Máte ministryni pro místní rozvoj paní Šlechtovou, která navrhovala tento zákon. Co nám to tady říkáte? Je to vaše odpovědnost.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. No tak někteří se bojí, protože mají důvod se bát. A já tady rozhodně nekňučím. A to se opakuje a opakuje. Asi je to demokratická diskuse. Patrně ano. Ta jsou vedena úplně jinými věcmi.
Prosím, máte slovo.
Já mám opět fakta a konkrétní dotazy. A můj jednoduchý dotaz - proč jste byl opakovaně proti? Ano, já s vámi souhlasím. My jsme jako vláda takovou výhodu neměli. A k paní bývalé poslankyni Parkanové - já jsem nehlasoval pro vydání policii. Já jsem se jí zastal v tom okamžiku, kdy to bylo potřeba.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera.
Já skutečně souhlasím s tím, že v té emotivní rovině to je ono kňučení. Nicméně pokud to posunu do té roviny faktické, tak bych to nenazval ničím jiným než manažerským selháním. Tady někdo řekl, zda by se měl ministr obrany zastřelit. No, zastřelit by se neměl, ale rezignovat by měl určitě.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Němcová.
Děkuji, pane místopředsedo. Pořád dokola opakujete to, že prostě nestojí za to na něco odpovídat, že je to zbytečné plýtvání času.